Skutečně ne. Ty skutkové podstaty jsou tak přesně specifikovány, aby se toto nestalo, a prosím, nenechte se zviklat nějakými panickými a nějakou šikmou plochou, nějakými argumenty, že kam to půjde dál třeba. Skutečně ne. Tady to je kompromis pro ty dva proudy zastoupené v ústavně-právním výboru i tady na plénu Poslanecké sněmovny a věřím, že ty důležité návrhy z těch předložených budou schváleny.
Děkuji, závěrečné slovo má paní zpravodajka.
A je to chov zvířat v nevhodných podmínkách.
Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 6. prosince 2019, když jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a poslanec Lukáš Bartoň. Mají zájem zpravodajové vystoupit k tomuto tisku? A já poprosím všechny v jednacím sále o to, aby se ztišili, abychom mohli projednávat tyto body ve sloučené rozpravě. Prosím máte slovo.
Sněmovna se rozdělila na dvě výrazné skupiny. A druhá, která podle mě byla spíše představována zástupci Ministerstva školství, která odmítá zavedení zkoušky z matematiky, protože se bojí špatných výsledků z tohoto předmětu. Měli bychom se ptát, proč jsou výsledky z maturitní zkoušky z matematiky tak špatné. Domnívám se tedy, že problém vhodné skladby maturitní zkoušky řeší Cermat, dneska Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, tím, že je zde předložena novela, která odsouvá zkoušky z matematiky o osm až deset let, podle tisku. Tehdy podle mě došlo k nalezení určitého optima, kdy někteří žáci nemuseli dělat maturitu z matematiky. A přitom bych mohl tedy citovat současně to zdůvodnění toho zákona, kde byl kladen velký důraz na maturitní zkoušku z matematiky vzhledem k nutnosti vybudovat rozvinutou průmyslovou společnost. Všichni to vzali jako fakt a byl pokoj. A nyní vlastně ta novela vyvolává dost bouřlivé diskuze. Proč tomu tak je? Všichni se soustřeďujeme jenom na maturitní zkoušky z matematiky, ale těch problémů, prostě otevřela se Pandořina skříňka tím, že se otevřel školský zákon. Odborná veřejnost volá podle mě oprávněně po sjednocení obsahu povinné výuky na základních školách. Současně volné a nedostatečně zpracované rámcové studijní programy mají za následek, že absolventi dvou rozdílných základních škol mohou mít na výstupu po skončení povinné školní docházky, případně na přechodu na víceleté gymnázium značně rozdílné penzum získaných znalostí. Tento stav je v rozporu s právem dítěte na vzdělání a také s rovnými příležitostmi při jeho dosažení. Tato situace má za následek nerovné šance žáků na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školu. Stejně tak může činit obtíže při změně školy v průběhu povinné školní docházky. Pro stanovení povinného obsahu dle jednotlivých předmětů hovoří i fakt, že dítě je hodnoceno na vysvědčení dle jednotlivých předmětů, nikoliv dle tematických bloků. Často je nám za vzor úspěšnosti zde ve Sněmovně dáváno Finsko, kde samozřejmě jsou jednotné osnovy a učebnice.
Já jen velmi krátce, vážené kolegyně, kolegové.
Já bych jenom pana poslance Kalouska upozornil, že nejsem ani hluchý, ani intelektuálně nesmělý.
Tak moment, teď, protože před vámi je pan poslanec Jan Lipavský a následně předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dobrý den, já si dovoluji také zareagovat na poslance Vondráka. Nechceme si hrát na policii ani na tajné služby, nechceme si na ně hrát. Nechceme si na ně hrát, stejně jako si jiné rezortní výbory nehrají na to, že by byly vojáky, nebo... samozřejmě, máte tam řadu lidí z profese, ale fungování a princip těch výborů je jiný, je to nastavování politické agendy. Chceme být naprosto féroví, má tam být zastoupena každá politická strana svým jedním členem.
Děkuji. Nyní mám tady tři faktické poznámky, takže přečtu pořadí. Pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Jiří Bláha a předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Takže stahuje pan poslanec Kalousek. Prosím vaše dvě minuty, máte slovo.
Já vám třeba jedno napovím a je to dovoz výrobků za podnákladové ceny do naší republiky. Protože jestliže si představíte, že maso z Německa, i když ho tam vyrobí za 38 korun, sem dovezeme za 25, a takhle bychom mohli jít hlavní surovinu po hlavní surovině, tak to jsou ty důležité záležitosti, které bychom tady měli řešit, a my řešíme, jestli náhodou nás někdo neohrožuje. A i když se něco dozvíme, tak se dozvíme to, co jsme vlastně už věděli dávno, protože nám stejně nikdo nemůže nic říct. Takže je to jenom hra. A jelikož asi nemáte témata a nevíte, jak pracovat, tak hledáte, o čem byste hovořili, abyste byli vidět.
Nyní vystoupí předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Nicméně ten návrh zní: Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Takto to tady bylo řečeno a přeloženo do češtiny.
Velmi zdvořile. To, jestli čtou, nebo nečtou, dokládá ten podpis. To už tam pak nezjistíme, jestli se ten člověk jenom podepsal, nebo četl. Ale tím smyslem je, jestli ty zprávy byly použity tak, aby to bylo ve prospěch bezpečnosti České republiky.
Nyní s faktickou poznámkou mám dvě přihlášky. Takže paní poslankyně Helena Langšádlová za předkladatele a připraví se pan poslanec Milan Brázdil.
Máte to v té zprávě, a částečně jsem z toho četla, naprosto zřejmě napsáno. Vedle toho vlastně tady jsou nějaké kroky České republiky. České republiky proto, aby naše společnost byla odolnější. Já jsem tady také v tom úvodním slovu říkala, že já si mnoha postojů, byť jsem opoziční poslanec, členů naší vlády vážím. Vážím si i postoje třeba pana premiéra v kauze Skripal, vážím si práce pana ministra zahraničí, pana ministra vnitra a dalších. Vážím si toho.
Nyní čtyři faktické poznámky. Ještě pátý pan poslanec Foldyna se hlásí? Nyní vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já si vážím toho, že do diskuze se zapojují i kolegové z koalice. Je tady pan ministr Zaorálek, viděl jsem, myslím, pana ministra Petříčka.
Vážené kolegyně a kolegové, nikdo z nás nezpochybňuje to, že jsme terčem těchto útoků. Byli jsme terčem těchto věcí. Nikdo to nezpochybňuje. Já jenom zpochybňuji, že to tady někdo dokáže vyřešit v této Poslanecké sněmovně. Ani to nezkontrolujeme, protože tomu nikdo z nás nerozumíme.
Zase - podpora migrace, podpora organizací, které podporují migraci, podporují pohyb, podporují legalizaci migrantů, to není vlivový nástroj na našem území? Odsoudit autoritářské praktiky a bránit se jejich pronikání do České republiky je dobré a důležité. My v SPD máme jednu zásadu - měříme všem stejným metrem. Neselektujeme, nevybíráme arbitrárně předem, kdo je víc hrozný, míň hrozný, měříme všem stejně. Snažíme se postupovat politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci. Rozhodně nechceme suplovat činnost specializovaných orgánů ani tajných služeb. Takže zase se vrátím zpátky. Co by tedy bylo náplní této komise? Jaké kompetence? Nebo něco mezi tím? Dostali by členové této komise mimo jakýkoliv zákonný rámec oprávnění vstupovat do živých kauz českých zpravodajských služeb? Šlo by o vážně míněnou činnost, anebo o politicky motivovanou exhibici? Dokud nebudou tyto otázky pravdivým a zodpovědným způsobem zodpovězeny, žádný racionálně uvažující a zodpovědný politik nemůže s čistým svědomím pro vznik takového orgánu hlasovat. Tedy pokud není příznivcem buď na jedné straně, jak už tady bylo řečeno, McCarthyovského Výboru pro neamerickou činnost, anebo normalizační prověrkové komise. Můj soused je Rus a chodím nakupovat k Číňanovi. Takže prosím pěkně, velmi pečlivě zvažujte, jak budete přistupovat ke zřízení této komise.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Lipavský. Ruší tuhle poznámku, takže podívám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Je tady zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Odhlásím vás všechny na žádost. Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Přistoupíme k dalšímu bodu. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Patrik Nacher.
Dámy a pánové, děkuji. Jsem rád, že jsme se po roce a něco dostali k tomuto bodu. My jsme se o tom dvakrát bavili na podvýboru pro ochranu spotřebitele, takže tam je to projednáno. Dnes, jak asi dobře víte, se lidé mohou obracet na mimosoudní orgán, což je finanční arbitr, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad. V případě, že ten spotřebitel prohraje, většinou se potom neodvolává. To je praxe. Proto se také obrací na mimosoudní orgán, aby potom se nedostal k tomu soudu. Nicméně vzhledem k tomu, nebo v situaci, kdy vyhraje, tak ta dotčená firma většinou využije všech právních kroků a možností, to jest, odvolá se k soudu. Tak ještě pár slov tedy nejen ke kolegovi Dominiku Ferimu, ale aby to bylo úplně jasné. Proč vůbec jsou ty mimosoudní orgány. Nicméně samozřejmě rozumím tomu, že ty společnosti později využijí té možnosti to zažalovat, ten výsledek nerespektovat a dostat to zpátky před soud. Žalován je tam ten spotřebitel. Ale žalován je najednou ten účastník, ten spotřebitel. Přesto by bylo vhodné, aby byla pozice správního orgánu posílena a zároveň byl soud povinen se s jeho rozhodnutím nějakým způsobem vypořádat, protože jinak to totiž staví na hlavu ten princip využívání mimosoudního orgánu a mimosoudního řešení těch sporů. V praxi je, že se to nedozví, a najednou ten spotřebitel je v krajně nevýhodné pozici.
Děkuji. Děkuji.
Není to tak úplně jednoduché, jak to popisuje. Tam se jde, pokud pro něco, tak pro nějaké precedenční rozhodnutí, pokud mají pocit, že ty předchozí kvazisprávní orgány rozhodují nějakým způsobem špatně. Ubohý spotřebitel proti zlým velkým korporátům. Ono to vždycky zní tak hezky, ale ten příběh je trochu složitější.
Nikoho nemám přihlášeného do obecné rozpravy. Ještě se podívám, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme k přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je pro, aby byl přikázán tento tisk ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je
Samozřejmě obsahově s ním souhlasím, že tím zpřísňujeme trestní represi teď v rámci toho dost pracně získaného souhlasu, nebo kompromisu na ústavně-právním výboru, způsobem, který není optimální. A my jsme si právě tím svým hlasováním v ústavně-právním výboru něco řekli. Ten kompromis je v tom, že exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme, nicméně na zpřísnění, které bude znamenat takový zdvižený ukazováček pro všechny, kteří by chtěli týrat zvířata a mysleli by si, že si toho veřejnost, orgány činné v trestním řízení a další nevšimnou, nebo když si toho všimnou, tak to bude otarifováno - dovolte mi tenhle výraz pro srozumitelnost - těmi nejnižšími sazbami. Myslím si, že když se na něčem dohodneme, odsouhlasíme si to v ústavně-právním výboru, že bychom měli potom tu dohodu držet. Samozřejmě každý poslanec má právo jako politik se potom v rámci třetího hlasování rozhodnout, jak chce a jak mu to jeho svědomí a politická odpovědnost přikazuje.
Já vám děkuji. Já vás poprosím opravdu o klid.
Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěla říct jenom to, že jsme rádi, že se tento návrh zákona dostal až do třetího čtení. A proto jsem chtěla říct, že jej plně podpoříme.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl - Já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega Marek Benda i paní kolegyně Válková, a chtěl bych požádat Sněmovnu o podporu toho poměrně složitě a dlouze dojednávaného kompromisního návrhu pod písmenem A z ústavně-právního výboru, a to z celé řady důvodů.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové... Já si dovolím zopakovat některá slova, která tady padla z mé strany ve druhém čtení.
Není to Ježíšek.
A k tomu, co říkal vaším prostřednictvím Marek Benda. Kdyby tam byla pouze definice "v nevhodných podmínkách" bez dalšího upřesnění, tak by to skutečně byl veliký problém a v podstatě, pokud by to takto vágně bylo pouze dáno, tak to je v zásadě naprosto nepřijatelné. Druhá věc. Také bych se přimlouval, abychom v rámci trestů skutečně se nepřibližovali tomu, aby byly jednoznačně srovnatelné tresty na činy, které jsou vůči člověku nebo lidem, a proti zvířatům.
Já zareaguji jenom velmi rychle. To, že se tady bavíme zejména o Rusku a Číně, je proto, že je naše služby vyhodnotily jako největší riziko. Ano, já jsem například ve skupině přátel Izraele. Ano, určitě třeba Italové, kteří usilovali o ty zakázky, tady prosazují své ekonomické zájmy, ale prosím, to je úplně něco jiného. Tady jsou dvě mocnosti, které ohrožují náš demokratický ústavní systém. Protože Rusko se nikdy nesmířilo s tím, že přišlo o svou sféru zájmů. Podívejte se na vnitřní diskuze v této zemi. Oni dezinterpretují historii. A to si myslím, že je věc, které musíme vždycky bránit. Ano, je to jiný příběh, je to běh na dlouhou trať. A já bych chtěla říct, že nemám osobně nic proti Číňanům a Rusům, ale ten systém je nedemokratický. Ale současně je to země, kde se popravují političtí oponenti a předtím se jim odebírají orgány. Mohli bychom mluvit o Africe, Jižní Americe, Střední Asii. Zkrátka kam se podíváme, skupují kritickou infrastrukturu, zvyšují svůj vliv. Není to nic proti Číňanům, Rusům, ale buďme prosím velmi obezřetní a věnujme se tomu, co nám říkají naše zpravodajské služby -
Nyní faktická poznámka, a doufám poslední, Jiřího Dolejše.
Také bych uvítal, kdyby byla poslední. A dokonce zejména v tom adventním čase. Němcové prostřednictvím předsedajícího, pokud tedy mohu, ta kauza toho mého asistenta. Možná už si nevzpomínáte, moje paměť taky už není co bývala, ale tehdá bylo zjištěno, že to bylo hacknutím jeho účtu.
Děkuji. Situace ve světě je po třiceti letech od listopadu 1989 jednoznačně horší, než byla tehdy. Otázka je, jestli chceme lépe pochopit tu situaci ve světě a proč se nám leccos nezdá, jestli jsou ta témata, která jsou tady zvolena, ta, která nám umožní se dostat dále a více tu situaci pochopit. Já sám jsem ten, kdo velmi dobře spolupracuje s našimi službami, a přesto si nemyslím, že by jejich zprávy byly pro mě úplným klíčem k pochopení toho, co se dnes ve světě děje. A já bych se ve svém vystoupení možná pokusil naznačit, proč si myslím, že to je složitější. A že je těžké, aby bylo člověku rozuměno správně a aby nebyl z něčeho podezírán. To si myslím, že je to východisko. A to člověk narazí, když o nich mluví, i já narazím. Já vám řeknu jen velmi stručně něco z těch závěrů, které jsou - vlastně nejsou tak překvapující.
Dovolte mi zareagovat na pana kolegu Bartoně. Právě to si myslím, že kdyby si to osvojil vládní návrh, pan ministr si to vzal za své, tak právě mohli vytvořit tu kategorii úplného středního vzdělání bez maturity a nebyl by to asi žádný problém. A pokud by si to vzali za své, tak je to úplně bez problémů. A ještě k panu kolegu Vondrákovi.
Rychlá reakce na Iva Vondráka. Tak jsem to vnímal já. A já tam ten rozdíl vnímám. A já tady samozřejmě navrhuji v případě, že projde návrh na zamítnutí toho druhého návrhu, tak jsem připraven tuto debatu vést. Tak jsem vnímal tu iniciativu. Ano, k té organizaci Ministerstva školství, to by dělal někdo jiný, než posuzoval tu vaši žádost. Ale přípravu maturitních testů jednotných přijímaček má na starosti někdo jiný.
Tak děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Ivo Pojezný.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se také alespoň krátce vyjádřil k předkládaným materiálům. Všichni, kdo jsme absolvovali vysokoškolské studium, tak víme, že je zásadním způsobem odlišné od toho, jakým způsobem se studuje na školách středních. Na střední škole jsou znalosti, vědomosti studentů průběžně zkoušeny, prověřovány a studenti se učí více či méně z hodiny na hodinu, připravují se průběžně. Tady správně zaznělo, že mnoho z toho, co ve škole máme, co se učíme, tak velmi často v praktickém životě nevyužijeme. Cesty paradoxů jsou ale nevyzpytatelné. Ukázalo se, že ta příležitost nenastala, a já jsem po roce působení v podniku výpočetní techniky dělal přijímací zkoušky na vysokou školu v oboru český jazyk a společenské vědy. Dalo by se říci - naprosto odlišné předměty. Ale střední škola mě připravila opravdu komplexně, dokázal jsem se v obou těchto řekněme odlišných skupinách zorientovat. A nemá smysl čekat, jestli se nám zlepší způsob, jakým se matematika učí, nebo neučí, protože já si myslím, že v českém školství je spousta kvalitních učitelů matematiky na základních a středních školách.